To jsou mé návrhy na usnesení, nyní návrh pana předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka. Ten zní takto: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby se věnovala situaci českých krajanů na Ukrajině." To jsou zatím tyto návrhy.
Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové. "Vyzýváme Evropskou unii, Spojené státy americké, Rusko a Ukrajinu k zahájení jednání, které by odvrátilo další růst násilí na Ukrajině a umožnilo přeměnu Ukrajiny v demokratický stát, který bude respektovat práva všech národů a národností, které tam žijí. Považujeme změnu vlády v Kyjevě za neústavní a stejně tak za neústavní považujeme každou změnu hranic Ukrajiny bez souhlasu všech jejích občanů."
Děkuji panu předsedovi Fialovi. S dalším návrhem pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek.
Děkuji. Dámy a pánové.
Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. S faktickou poznámkou pan poslanec, prosím, máte slovo.
Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dvacet let toto město pod tou sovětskou posádkou trpělo. Já jenom, jestli si dokážete uvědomit absurditu tohoto postupu a tohoto chování. A poslední poznámka. To se s vámi vsadím.
Já děkuji panu poslancovi Junkovi.
Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové.
Dále se do diskuse přihlásil s přednostním právem pan poslanec Kalousek.
Dobré ráno, vážené dámy, vážení pánové. Neobávejte se, já nebudu zdržovat tím, že bych opakoval pozici poslaneckého klubu TOP 09 k situaci na Ukrajině. Tu sdělil za klub TOP 09 pan kolega Ženíšek a přednesl usnesení. Já bych rád jenom sdělil stanovisko k vystoupení pana kolegy Šarapatky. To je věc každého občana, já mu do toho nebudu mluvit. Já tvrdím, že jsme tam žádné pozorovatele neměli. Prosím, abychom se od toho distancovali, a také v tomto smyslu navrhnu v podrobné rozpravě návrh usnesení.
Další v pořadí řádně přihlášený je paní poslankyně Konečná.
Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, na Ukrajině byla rozehrána hra velmocí Spojených států amerických, Evropské unie a Ruska. To celé na úkor ukrajinského lidu. Uvědomme si, kdy začala krize. Byla to neuvážená nabídka EU na asociační dohodu, která snad ani nebyla míněna vážně, neboť nebyla finanční pomocí, která by zajistila Ukrajině možnost takovou dohodu vůbec podepsat. Rozbuška nestability byla tak zažehnuta. Ukrajinské demonstrace, původně snad míněné dobře, se zvrhly v nacionalistické běsnění. Že se v této situaci cítili ruskojazyční obyvatelé ohroženi, je zcela pochopitelné. Dnes máme na Ukrajině chaos a ostré vměšován zahraničních mocností. Cestou z tohoto chaosu už může být jedině jednání všech, kteří tuto krizi dovolili. Tedy Spojených států, Evropy a Ruska. Sankce a harašení zbraněmi nic nevyřeší. Je třeba vědět, že chaos přinesl jak porušování ukrajinské ústavy, tak mezinárodního práva. Jestliže se nám dnes nelíbí, jakým způsobem postupuje Rusko na Krymu, tak musíme vidět, že tomuto porušení předcházelo porušení ukrajinské ústavy. A to nám jaksi nevadí. Pokud trvám na dodržování ústavy, tak musím ve všech bodech. Pokud toleruji jedno porušení, což Evropská unie tolerovala a podporovala, nemůže mě pohoršovat jiné porušení téhož dokumentu. Protože potom se ve vašich rukách mění právo jen na propagandistický klacek. Je to i naše vina. A nyní se musíme ptát, které mezinárodní právo vlastně platí. To, které nám prostřednictvím pana Zaorálka vysvětluje americká administrativa, nebo obecné, které vytváří OSN? Kdo je pro nás orgán, který tvoří mezinárodní právo? Chaos v mezinárodním právu nastartovaly takové agrese, jako bylo bombardování Jugoslávie, a pan ministr jej posiluje tím, že si vybírá pouze to, co se mu do jeho propagandy hodí. Tehdy se začaly násilím měnit hranice. A nebylo to před mnoha a mnoha desetiletími. Připomínám, že letos se má konat referendum o samostatnosti Skotska. Od počátku krize západní politici včetně těch českých podněcovali vývoj, jehož důsledky nedokázali dohlédnout. Tady připomínám účast některých našich poslanců na demonstracích na Majdanu. Stejných poslanců, prostřednictvím pana předsedajícího pane poslanče Kalousku, kteří tam také jezdili jako poslanci. Místo uklidňování situace měli mnozí až dětinskou radost z eskalace demonstrací. A ani dnes to neskončilo. Přirovnávání Putina k Hitlerovi a podobné činy nepřispějí k uklidnění situace a racionálnímu řešení konfliktů. Proč se pan ministr chlubí telefonováním ukrajinskému ministrovi a nezavolá tomu ruskému? Když tolik mluví o nutnosti stability, měl by oslovovat obě strany, ne podporovat jen jednu. A říci, zda podporuje federalizaci Ukrajiny, která by zajistila práva všem obyvatelům. To bychom od vás také rádi slyšeli. A pomoc Ukrajině, a o to bych opravdu chtěla požádat, musíme vázat až na ukrajinskou vládu vzešlou ze svobodných voleb. A promiňte mi, pokud až nyní pan Zaorálek říká, že budeme vytvářet analýzy našich kroků, myslím finančních, ráda bych ho poprosila, aby snad ani nemluvil.
Budeme pokračovat v rozpravě. Nyní je přihlášen pan poslanec Šarapatka a žádám ho, aby se ujal slova. Připraví se paní poslankyně Kateřina Konečná. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, ukrajinskou krizi sleduji od samého začátku a opakovaně jsem se k situaci na Ukrajině vyjadřoval. V této knize je na několika místech uvedena autorova teze, že pokud se od Ruska podaří oddělit Ukrajinu, Rusko přestane být navždy světovou velmocí. Jde tedy o snahu především Spojených států o vychýlení dlouhodobé rovnováhy na euroasijské pevnině a o zatlačení Ruska dál od Evropy. Ne že by tento stav zemím ve střední a východní Evropě nevyhovoval, to jistě ne s ohledem na nedávnou historii, ale je současně nepravděpodobné, že by si to Rusko nechalo jen tak líbit. Naopak za to budeme v budoucnu tvrdě platit. V situaci nového mocenského posílení Ruska se začínají projevovat slabiny a rizika uspořádání světa po rozpadu Sovětského svazu, to jest v době, kdy Rusko prakticky přestalo velmocí být. Ignorovat tuto skutečnost ale může být velmi nebezpečné. Rusko se za velmoc především znovu považuje a jeho národní zájmy a ambice jsou v současnosti předem odhadnutelné. Nastoupilo cestu návratu mezi přední velmoci a začíná své zájmy deklarovat otevřeně. Je to přirozené a neměli bychom na to reagovat hystericky, byť máme se sovětskou nadvládou svou negativní historickou zkušenost. Udržení stability na Ukrajině, nikoli její vnitřní rozvrat a destabilizace, to by mělo být prioritním zájmem těch, kteří chtějí udržet současný status quo. Bohužel, západní politika učinila pravý opak. Dnes jsme svědky krize, eskalace krize, hrozící dezintegrace Ukrajiny, růstu mezinárodního napětí a návratu atmosféry studené války. Především v zemích, jako jsme my, které si ve své historické paměti nesou frustraci ze zkušenosti se sovětskou érou, se vrací protiruská hysterie a strach z nového ohrožení Ruskem. Oni se přece musejí rozhodnout, zda budou žít na Ukrajině, nebo v Rusku, a nikdo by jim do toho neměl mluvit. Co se týká výsledku referenda, no, nevím. Všechna mainstreamová média samozřejmě od nás chtěla během cesty na Krym i po návratu slyšet o ošklivých Rusech a hodných Ukrajincích, kterým se ubližuje. A my, kteří jsme měli možnost vidět situaci na Krymu na vlastní oči, jsme jim to zkazili, což se samozřejmě v Čechách neodpouští. A ruku na srdce, kolegyně a kolegové, když jsme tady před dvěma dny slyšeli od pana předsedy parlamentu o postavení volyňských Čechů na současné Ukrajině, myslíte si, že žádají český parlament o pomoc a utíkají ze západní Ukrajiny před Putinem? To asi ne, že ano? A jako poslední bod bych chtěl jen krátce říct o své představě, co si myslím, že by mohlo Ukrajinu v budoucnosti čekat. Možná že dojde k občasnému zvýšení mezinárodního napětí a verbálních útoků jak ze strany Ruska, tak i Západu, ale to bude tak asi všechno, neboť Rusko i Západ jsou v dnešním globalizovaném světě natolik úzce ekonomicky a politicky svázány, že si reálný vzájemný konflikt nemohou dovolit. Samozřejmě účet za toto řešení zaplatí Evropská unie.
Pane předsedající, kolegyně a kolegové, dámy a pánové. Musím vyslovit kompliment paní kolegyni Konečné, že má obdivuhodný dar, i když si mnohokrát říkám, že nebudu vystupovat k určitému bodu, že nemohu nevystoupit. Myslím si, že to, co tady na půdě tohoto úctyhodného sboru teď zaznělo, prostě musí být komentováno. Myslím, že paní poslankyně tady prezentovala to, co jsem několikrát i v posledních dnech řekl do médií, že komunistická strana prostě není schopná reformy, že je antidemokratická. Slova, která zde zazněla, obhajují anexi území cizího státu, která je srovnatelná s anšlusem Rakouska z 12. března 1938, nebo s okupací Československa z 21. srpna 1968, jsou prostě nepřijatelná. Teprve potom komunistická strana nahradila nepřijatelnou filozofii jakési internacionální solidarity a postavila se po bok demokratických sil do boje proti nacismu. Na to je třeba nezapomínat. A jsem velmi rád, že mohu být hrdý na českou zahraniční politiku za její jasný postoj. Děkuji za pozornost.
Jestli to připravené a prezentované americkou administrativou, anebo to, které bylo přijato v základních listinách o lidských právech, a je prezentováno Organizací spojených národů.
S další faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Opálka.
Já rozumím panu ministrovi kultury, že mu je vlastní téma dědičného hříchu.
Další faktickou poznámku zde mám přihlášeného pana poslance Kováčika.
Dámy a pánové, omlouvám se, projednává se zde bod Ukrajina. A jak jste se mohli dočíst i v tisku, považuje se za neslušné, aby jednotliví poslanci ČSSD vyslovovali svůj názor, neboť máme svého ministra zahraničí. Omezím se tedy jenom na jediné. Druhou věc, kterou vám chci připomenout.
Já jsem nechtěl vystupovat, ale mám takový pocit, že je nutno si možná dát trošku studený hadr na hlavu a uvědomit si, proč tady sedíme. A uvědomit si velikost a význam této republiky i velikost a význam tohoto ministra. Vy myslíte, že tímto žvaněním - s prominutím - tady, a je to žvanění, já to poslouchám už několik dnů, pomůžeme lidem téhle země? Na to se lidé dívají. A já myslím, že lidé od nás očekávají, abychom se začali zaobírat věcmi, které jsou pro vás zřejmě málo vznešené. Ale to je problém zdravotnictví, problém školství a toho všeho ostatního. Nezlobte se, vzpamatujte se, a uvědomte si, proč tu jste. A Danieli prostřednictvím předsedajícího, nenič nám našeho ministra.
Tak děkuji.
Pane ministře, já vás poprosím. Faktická poznámka, ta má přednost. Máte slovo, pane poslanče.
Jenom velmi stručně reakce na pana doktora Koskubu. Tibetský prapor není špatný nápad, zvážíme to. Jenom nepatří na záda, patří na srdce. Nicméně, pane kolego, srovnání s Kosovem, byť jsem pro jeho uznání nehlasoval, zásadním způsobem kulhá. Když vzniklo Kosovo, tak se rozdělil stát, aniž by se změnily jeho vnější hranice a aniž by jakýkoliv uchvatitel získal část toho území. V případě Krymu nedochází k ničemu jinému, než že agresor získá část území na úkor jiného státu. A to je ten zásadní, naprosto zásadní rozdíl.
Děkuji. Mám zde další faktickou poznámku. Pan poslanec Kováčik.
Přeji hezký dobrý den, hezký pátek. Já bych rád reagoval na takovou tu trošku, ale u pana Kalouska jsme zvyklí, že umí doopravdy velmi dobře žonglovat s pojmy. Když vzniklo Kosovo, změnily se vnější hranice, a to tak, že podstatně. Změnily se vnější hranice Srbska.
Děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Novotný z ODS.
Já bych chtěl možná nás všechny vyzvat k jakémusi upuštění pod kotlem. Jedni se spoléhali na jistou orientaci, druzí na jinou. Pak po té válce přijel ten slavný vlak, v jehož čele byly portréty mimo jiné i Stalina, a přišel Košický vládní program a podobné záležitosti. Pro mě osobně celá tahle debata je jenom jasným zdůrazněním toho, že pragmatické poučení z toho, co ve 20. století fungovalo a co nefungovalo, je to nejdůležitější, co bychom měli mít všichni na mysli. To, že to pro mě znamená jasnou podporu euroatlantické vazbě této země, o tom jsem hluboce přesvědčen. Nemyslím, že je dobré, abychom před celým světem tady demonstrovali naprostou rozdílnost, až tak fatální rozdílnost názorů na ukotvení této země. Nepomůže to především této zemi a její bezpečnosti.
Já bych z toho důvodu navrhl, a při podrobné rozpravě ty návrhy načtu: Domnívám se, že by nemělo jít o velkou částku.
První k panu kolegovi Gabalovi. Dvě procenta HDP - to je nereálné v současné ekonomické situaci. A co se týká navyšování peněz pro obranu, jsem pro. Nicméně musíme si tam udělat pořádek. To je první věc. A druhá věc - k aktuální situaci na Ukrajině a postoj vlády. Víte, já dostávám desítky mailů denně od našich občanů. Prosím vás, opravdu, ukončeme tuto diskusi a vraťme se k projednávání těch záležitostí, které trápí občany České republiky.
Děkuji panu poslanci a prosím k mikrofonu pana poslance Laudáta, který je přihlášen do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče.
Dneska je jiná situace a myslím si, že tohle už skutečně na naši Zemi nepatří. Myslím si, že vláda by měla - protože já souhlasím, že jediný fenomén, který může říct, suverén, kam půjde dál Ukrajina, jsou Ukrajinci. Tady jsme tuhle vedli diskusi o tom, koho si sem pustíme, koho si sem nepustíme, kdo bude parazitovat na našem sociálním systému. Děkuji za pozornost.
Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. V první řadě chci zdůraznit, že vstup ozbrojených jednotek jednoho státu na území jiného suverénního státu je něco, s čím nesouhlasím a souhlasit nebudu. Já si je dovolím citovat: Rád bych upozornil na to, jak překvapivě podobné jsou rysy těch revolucí. Jste překvapeni, když zjistíte, že celá řada prvků té jakoby revoluce krymské má překvapivě analogické znaky jako to, co se odehrálo na Ukrajině. Konec citace. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já nejsem expert na zahraniční politiku, přiznávám, ale v rámci jakéhosi selského rozumu bych velmi varoval před tím, abychom revoluci první bezmyšlenkovitě tleskali a tu druhou taktéž bezmyšlenkovitě odsuzovali. Já se nezastávám ani jedné, ale měřit bychom měli stejným metrem.
Přistoupíme k dalšímu bodu, který máme na programu. Z pověření Senátu předložený návrh uvede pan senátor Jiří Bis, kterého srdečně vítám. Pane senátore, prosím, ujměte se slova. Pan senátor nežádá úvodní slovo.
Dostáváme se k tomu, co může opravdu reálně pomoci českým občanům i podnikatelům, a to je tento návrh zákona, byť je to malá novela. A já vás jenom velmi stručně budu informovat o tom, že výbor tento návrh zákona projednal, tuto novelu.
Děkuji paní zpravodajce. Ptám se, zdali žádáte závěrečná slova. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu, do které taktéž neeviduji žádnou přihlášku. Ano, paní zpravodajka.
Máte je všichni v systému. S těmito návrhy byli seznámeni poslanci výboru pro životní prostředí, kteří vyslovili souhlas.
Nikdo, takže končím podrobnou rozpravu a končím druhé čtení tohoto návrhu.
Stejně jako moje kooptování do toho parlamentu tehdy, aby bylo co nejblíž ústavě. Protože v situacích politických krizí, v situacích, kdy máte dokonce desítky mrtvých, si myslet, že všechno bude čisté, je trochu iluze. Já jsem někde četl, že situace na Ukrajině se chvílemi podobá situaci v Rusku v roce 1917, kdy se vlastně veškerá státní administrativa rozpadá a k moci se může dostat skoro kdokoliv. Chápete, my se v tom nedobereme žádného. Taky jsme se nedovolali žádného výsledku. A ať pan Putin uznává, nebo neuznává hlasování a referendum na Ukrajině v roce 1991, tak v roce 1994 podepsalo Rusko mezinárodní usnesení, dohodu, smlouvu, podle které se zavázalo respektovat hranice Ukrajiny také na základě toho, že se Ukrajina vzdala jaderných zbraní. Takže se dá doložit, že tady jsou mezinárodní závazky a principy mezinárodního práva, které v této věci byly porušeny. Tohle je podle mě zájem České republiky. Pro mě prostě je hrozivé to, jaké politické strany, jaké politické proudy se toho, co se stalo na Krymu, dovolávají. Pro mě je hrozivé to, že takové tvrdé nacionalistické strany, jako je Jobbik v Maďarsku, a mohl bych jmenovat další v Evropě, jsou nyní nadšené tím, jak se zvedlo téma národního sebeurčení. Je to před volbami do Evropského parlamentu. Že je možné na základě toho, že někde je národní menšina, to území dokonce obsadit, i když je to území cizí! Ale tyto politické strany říkají, že tohle je něco, co ony podporují. Tohle se stalo součástí debaty. A to je podle mě nebezpečné. Podle mě podle tohoto stanoviska by se měla řídit i česká vláda. A proto tu debatu tady děláme. Protože já vám tady taky skládám účet z toho, jak vystupuji jako ministr na radách, na Evropské radě.